Můžeme tedy postupovat podle této procedury. Pane zpravodaji - první.
Takže nyní prosím hlasování o legislativně technických úpravách.
Kdo je proti? Návrh byl přijat. Další návrh? Kdo je proti? Hlasování číslo 63, ze 104 přítomných pro 90, proti nikdo. Návrh byl přijat.
Kolegyně ji sjednocuje. Stanovisko hospodářského výboru: kladné.
Děkuji vám.
Dává je do souladu s příslušnou unijní právní úpravou. Stanovisko garančního výboru: kladné.
Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování číslo 65, 104 přítomných, pro 89, proti nikdo. Návrh byl přijat. Kdo je pro stažení tohoto pozměňovacího návrhu? Děkuji vám. Hlasování číslo 66, 104 přítomných, 103 pro, 1 proti.
Nyní bude série pozměňovacích návrhů pod písmenem E Jana Čižinského. Garanční výbor je zde bez stanoviska.
Kdo je proti? Hlasování číslo 67, 104 přítomných, 25 pro, 46 proti. Návrh byl zamítnut.
Děkuji. Garanční výbor: opět bez stanoviska.
Pan navrhovatel? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut.
Garanční výbor: opět bez stanoviska.
Pan navrhovatel? Děkuji vám.
Stanovisko garančního výboru: opět bez stanoviska.
Kdo je proti? Hlasování číslo 70, 103 přítomných, 12 pro, 20 proti.
Ostatně na mnoha místech se takové řešení osvědčilo. To je špatně. Ten se týká nepřímého levého odbočení cyklistů. Nepřímé levé odbočení je způsob, který umožní cyklistům odbočit vlevo i v silnějším provozu. Tam je prostě to nepřímé odbočení vlevo, kde kola přijíždí ze dvou směrů, aby se pak seřadila a jela v jednom směru. Legálně však toto nepřímé levé odbočení lze použít jenom na nesignalizovaných křižovatkách. Je to skutečně opatření, ve kterém benefitují všichni účastníci dopravního provozu ve městech. Dobrým příkladem je křižovatka zde v Praze na nábřeží u Národního divadla. Na této křižovatce bylo přibližně před rokem zakázáno přímé odbočení vlevo ve směru od mostu Legií, což v konečném důsledku nesmírně zvýšilo plynulost provozu pro všechny zúčastněné včetně automobilistů, cyklistů i cestujících v MHD. Na takto vytížené křižovatce je každý odbočující vlevo totiž komplikací a překážkou plynulosti provozu. Zároveň tím není nijak dotčena kapacita či průjezdnost křižovatky pro ostatní účastníky silničního provozu. Ano, takže tato křižovatka už teď musela být limitovaná, co se týče celkového odbočení vlevo, protože ji nezvládala. Tam prostě nebyla kapacita. Proto k jejich zřizování bude docházet vždy jen tam, kde je to dopravně a bezpečnostně možné a výhodné a kde se na tom shodnou všechny dotčené organizace se znalostí místní situace. A u těch světelných signálů je to opravdu jenom nedostatek naší legislativy, že zatímco chodce, automobilisty umí regulovat zvlášť, tak cyklisty neumí.
Poprosím pana poslance Vymazala, který je přihlášen do rozpravy, připraví se pan poslanec Čižinský.

Další věc, kterou bych chtěla říct, že se vší úctou k paní ministryni, nám to zde představila, ale představovala komplexní pozměňovací návrh, který předkládám já společně s panem poslancem Sklenákem a paní poslankyní Aulickou, a budu ho předkládat teprve v podrobné rozpravě. Za sebe musím říct, že byly chvíle, kdy jsem v možné nalezení shody přestávala věřit, a proto jsem ráda, že tu dnes stojím a tento návrh můžu představit. A tady bych znovu upozornila na to, že kurzarbeit není na dobu teď, v krizi, ale bude tady s námi tento zákon mnoho, mnoho dalších let, doufám. Proto jsme měli - a jsem tomu moc ráda, že jsme měli - vůli nalézt společně pro všechny doufám přijatelné řešení a že jsme každý z nás v něčem ustoupili, ale dovedli jsme se dohodnout. Výsledkem naší dohody je právě dnes představený komplexní pozměňovací návrh. Všichni víme, že tato krize si vyžádala mimořádné řešení v programu vládního programu Antivirus, který je velice úspěšný, ale uvědomili jsme si, a už to víme dlouho, že nám zde chybí konkrétní standardní nástroj k řešení této situace. Znovu zopakuji, že inspiraci mnozí viděli v německém kurzarbeitu, ale tímto nástrojem jsme se inspirovat nemohli a nemohli jsme ho automaticky ani přenést, jak se mnozí domnívali. A druhá věc, za kterou jsem moc ráda, že se ustoupilo od takzvané podpory, ale že to je na základě náhrady mzdy od zaměstnavatele. A teď podrobně k pozměňovacímu návrhu, který předkládám společně s kolegy. Jak jsem řekla, zásadní změnou oproti vládnímu návrhu zákona je opuštění navrhovaného systému výplaty podpory zaměstnanci prostřednictvím zaměstnavatele. Zaměstnanec tedy dostane své peníze za odpracovanou dobu i za dobu bez přidělené práce ve stejný den ve stálém výplatním termínu. Hradit se bude 80 % z vyplacené náhrady včetně odvodů. Načasování výplaty příspěvku pak záleží plně na zaměstnavateli. Požádat o platbu může ještě před svým výplatním termínem. Protože úřad práce bude mít na platbu osm dnů, může zaměstnavatel dostat prostředky dříve, než je splatná náhrada mzdy jeho zaměstnanců, jinými slovy, není třeba nejprve vyplatit zaměstnancům náhradu mzdy a pak teprve žádat o refundaci příslušných nákladů. Zákon stanoví, kdy je možno aktivaci provést. Dojde k tomu po projednání v tripartitě. Nařízení stanoví všechny podstatné podmínky a parametry. Důležité je, že ohrožena musí být úroveň zaměstnanosti, tedy konkrétní pracovní místa. Vláda stanoví rozsah překážek v práci v rozmezí 20 až 80 % týdenní pracovní doby. Tato doba se bude počítat buď za část zaměstnavatele, nebo za celého zaměstnavatele podle toho, kde budou naplněny podmínky, kde bude ohrožena zaměstnanost. Vláda má také možnost vymezit okruh zaměstnavatelů prostřednictvím stanovení závazných ukazatelů, které musí zaměstnavatel naplnit. Zákon je nijak neupřesňuje, vždy budou voleny v závislosti na příčinách aktivace. S čerpáním příspěvku ze strany zaměstnavatelů budou svázány i povinnosti, při jejichž nesplnění vznikne povinnost příspěvek nebo jeho část vrátit. Například udržet pracovní místo po určitý čas i po ukončení čerpání, konkrétně to bude čas rovný polovině doby čerpání. Je to kompromis mezi naplněním cíle, tedy udržením ohroženého místa, a zároveň snahou neudržovat uměle místa, která přestala být perspektivní.
Samozřejmě nechám každého, aby si udělal vlastní názor, ale snad jednu věc v závěrečném slově musím zmínit. Není pravda, že profesionální novinář není nikde popsán. Takže to jen na vysvětlenou, aby tady nebylo manipulováno fakty. Duální systém zachovávám právě v té konstrukci, protože privátní média nejsou příjemcem žádné částky z poplatků. Systém u nás je jasný, primárně duální, a já s tím, že by to bylo protiústavní, zásadně nesouhlasím.
Děkuji, to bylo závěrečné slovo navrhovatele. Dobře, děkuji. Není tomu tak.
Proto jsme právě s představiteli sportovních svazů vymysleli takové to složitější doporučení, které možná někdo vnímal za velmi komplikované, dokonce možná i úsměvné, jak nový pan ministr vymýšlí různé komplikované situace. Musíme si uvědomit, že na jedné straně je důležité testování, a na druhé straně je mnohem významnější záležitost a to je opravdu aktivní boj s pandemií. Naším cílem je stále rozšiřovat možnosti, a hlavně rychlost očkování. My už jsme se s tím částečně setkali, s těmi mutacemi.
Souhlasí s tím, takže se tak stane.
Děkuji za slovo. Ve svém úvodním vystoupení pan ministr zdravotnictví - a ještě předešlu, že účelem dnešního setkání není natáčení pořadu Ministr na grilu, ale skutečně má to být informativní, tudíž neočekávejte ani žádné usnesení, o kterém by se hlasovalo. Tak například podle mého právního názoru toto nepostihuje rodinné akce.
Předložený návrh zákona podle sněmovního tisku číslo 1185 však předpokládá změnu některých stejných ustanovení jako návrh zákona obsažený v tisku číslo 1177, přičemž u tohoto sněmovního tisku 1177 nebyl ještě ukončen legislativní proces. V souladu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny proto navrhuji přijmout ke sněmovnímu tisku číslo 1185 legislativně technické úpravy, jimiž se zabezpečí, že se navrhované změny nebudou křížit se změnami přijatými v tisku číslo 1177 a změny v obou tiscích budou ve vzájemném souladu. Jedná se jen o legislativně technické úpravy bez jakýchkoliv věcných dopadů. Jedná se o tyto návrhy: Není to, kolegové, obvyklá procedura, nicméně věřím, že jsem to pečlivě uvedla, tak abychom dosáhli kýženého výsledku.
Takže budeme hlasovat o předneseném návrhu, tak jak přednesla paní poslankyně Kateřina Valachová, ten legislativně technický návrh. Hlasování číslo 88, přihlášeno 84 poslanců, pro 84, proti žádný. A nyní přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas a projednávání tímto končí.
Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Nový pozměňovací návrh upravuje ve srovnání s původním vládním návrhem několik zásadních věcí. Nadále kurzarbeit spustí vláda svým nařízením, které projedná s tripartitou, nicméně pozměňovací návrh doplňuje, že nařízení vlády může omezit poskytování příspěvku nejen teritoriálně, ale také sektorově. Dále také může být spuštění omezeno stanovením ukazatelů, pomocí kterých bude určen okruh zaměstnavatelů s nárokem na příspěvek. Nyní, jak by to celé mělo fungovat: zaměstnavatel bude v případě překážek na své straně vyplácet zaměstnancům náhradu mzdy - velmi důležité. Nepůjde tedy o výplatu podpory zaměstnanci přes zaměstnavatele, jako je tomu v původním vládním návrhu. Pokud bude zaměstnavatel čerpat příspěvek, musí zaměstnancům vyplácet náhradu mzdy minimálně ve výši 80 % průměrného výdělku. To znamená, že v některých případech bude vyplácet zaměstnancům vyšší náhradu, než jakou mu dnes ukládá zákoník práce.
Pane poslanče, pane ministře, dámy a pánové, dovolte, abych i já přispěla k pandemickému zákonu. Budu se ale držet té části, která se týká náhrady škody. Takže určitě si nemyslím, že jsem to řekla v tomto kontextu. Nepodezírám vás, myslím si, že to byl nějaký šum. Tak to řeknu jenom na úvod. Režim náhrady škody dle pandemického zákona se proto nevztáhne na přímou škodu v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními podle krizového zákona. Typický příklad pro použití argumentu a contrario. To samozřejmě neznamená, že by zde pro takové případy úprava náhrady škody nebyla, je ovšem v krizovém zákoně, nikoli v pandemickém zákoně. Omezení režimu náhrady škody dle pandemického zákona na citované druhy mimořádných opatření je veskrze logické. Zároveň neplatí, že by se režim náhrady škody dle pandemického zákona v případě vyhlášeného nouzového stavu nemohl uplatnit, naopak. Čili vyhlášený nouzový stav nikterak nevylučuje použití pandemického zákona pro vydávání opatření, která dle něho mohou být přijata. Nouzový stav v tu chvíli pouze rozšiřuje paletu možných opatření i na ta, která nám pandemický zákon vydat neumožňuje, například omezení pohybu. Aktuálně od 12. dubna počínaje vláda uvádí pandemický zákon v plné míře do praxe, přičemž je pod bezprostřední soudní kontrolou. Zákon obsahuje i negativní vymezení, když uvádí, že se za škodu naopak nepovažují například náklady na pořízení mycích, čisticích nebo dezinfekčních prostředků. Poškozený musí prokázat, že škoda vznikla opravdu v příčinné souvislosti s uvedenými opatřeními, tedy opatřeními dle pandemického zákona či opatřeními dle zákona o ochraně veřejného zdraví, a také že vzniku škody nebylo možno zabránit. Zákon přesně specifikuje, jaké všechny náležitosti musí žádost o náhradu škody obsahovat. Předpokládám, že do té doby budeme mít už s podanými žádostmi nějakou zkušenost.
Bylo to jednání 18. února v místnosti 106 od 9 ráno. Tak jestli toto byste mohla přiblížit, kdy ten formulář bude k dispozici a kdy bude k dispozici nějaké metodické vedení, aby to skutečně každý malý drobný podnikatel, který má za to, že ta pomoc, které se mu dostalo, nebyla dostatečná, a podle pandemického zákona má nárok na větší náhradu škody, tak kdy a kde se tyto informace bude moci dozvědět.
Znamenalo by to mimořádnou administrativní zátěž s pochybným přínosem. Dále to mohou být osoby obhospodařující zemědělské a lesní pozemky, jejichž práva tak mohou být dotčena, čímž se stávají dalšími účastníky řízení. Každému by bylo potřeba doručovat do vlastních rukou, což v současné době obnáší náklady nejméně 65 korun, samozřejmě i podle hmotnosti psaní. Není patrné, co se rozumí posudkem, který má být podkladem pro vypracování plánu mysliveckého hospodaření. Já děkuji, že jsem mohla přečíst část důvodové zprávy, nebudu dál zdržovat a pak se přihlásím jenom ke svému pozměňujícímu návrhu.
Děkuji. Nikoho dalšího nemám přihlášeného v obecné rozpravě elektronicky ani z místa, tudíž končím obecnou rozpravu. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova? Není, tak zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. A první vystoupí paní poslankyně Dana Balcarová.
Dovolte mi, abych se přihlásila ke svým sedmi pozměňovacím návrhům.
Děkuji. Pan poslanec Jan Zahradník vystoupí v podrobné rozpravě, připraví se pan poslanec Jan Čižinský, protože pan poslanec Antonín Staněk není přítomen.
Děkuji za pozornost.
Děkuji.
Děkuji za slovo.
Pan poslanec Petr Dolínek vystoupí v podrobné rozpravě a připraví se paní poslankyně Hana Aulická. Prosím, máte slovo. Paní poslankyně Hana Aulická vystoupí v podrobné rozpravě, připraví se pan poslanec Radek Holomčík. Prosím.
Odůvodnění jsem řekla v předešlé rozpravě.
Pan poslanec Josef Kott vystoupí v podrobné rozpravě, připraví se pan poslanec Marian Jurečka. Děkuji. Pan poslanec Marian Jurečka vystoupí zatím jako poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Děkuji. Dalším bodem, který budeme projednávat, je Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr zdravotnictví Petr Arenberger. Prosím, pane ministře, uveďte předložený návrh zákona.
Dovolte mi, abych zde uvedl návrh novely zákona o návykových látkách.
Projednávání tohoto bodu jsme zahájili dne 19. ledna 2021 na 79. schůzi Poslanecké sněmovny a všeobecná rozprava byla přerušena. Budeme tedy pokračovat v přerušené všeobecné rozpravě, do které nemám přihlášené žádné poslance, ale dám slovo panu ministru Petru Arenbergerovi, aby nás informoval o aktuální situaci vývoje očkovací strategie.
Stále tedy roste počet podaných dávek a zároveň se i zvyšuje kapacita očkovacích center. Na konci minulého týdne jsme se dostali nad 65 000 podaných dávek denně. Za takzvanou závorou čili ti, kteří čekají na očkování, tak je to už jenom 40 000 osob. Kritická infrastruktura, což bylo asi 9 000 zaměstnanců, tak té jsme se také věnovali. Dále dochází k postupnému očkování policie a očkování zbytku kritické infrastruktury, třeba někteří vybraní zaměstnanci, třeba atomových elektráren a podobně, tak to je ještě v řešení. Jde už o třetí způsob, jak se chronicky nemocní pacienti dostanou k očkování. Samozřejmě je možnost se nechat očkovat přímo praktickým lékařem. Takže tato skupina bude tvořit asi kolem 400 000 osob, pokud by se chtěli naočkovat všichni. Jak je to s dodávkami očkovacích látek: dodávky jsou víceméně plynulé. Tyto dodávky přijdou primárně až ve čtvrtém čtvrtletí, ale musíme je objednat už teď. Ale k částečnému navýšení dojde již od května, kdy budeme dostávat této očkovací látky asi o 30 000 dávek týdně navíc. Asi všichni se můžeme setkávat, jestli nám to nakáže soud, ale já doufám, že nenakáže, že to máme napsáno, a hlavně zdůvodněno tak, že to právníci pochopí. A jak bude probíhat další spouštění registrací k očkování? Budeme postupovat s registracemi tak dlouho, dokud tady nebude takový dostatek vakcíny, že si přijdete k svému doktorovi a ten vám vakcínu píchne. Dojde k širšímu spouštění registrací? Kdy lze očekávat spouštění registrací pro lidi do 30 let? Platí stále to, co jsem říkal předtím. V jakém období lze očekávat rezervaci termínu? Přesně tak je to tady s tou virózou. Vy můžete udělat nějaký průměr někde, nějaká skupina, ale co je vám platné. Pro nás je samozřejmě školní docházka prioritou, takže ta by měla být ze začátku. Jak je to se svatbami, jestli můžete pozvat víc než 15 lidí, nebo nemůžete. Platí opět to, že určitě někdy v budoucnu se to podaří. Myslím, že to je její problém, a určitě bude zasahovat tam, kde uvidí, že ten zásah je potřeba. My jsme začínali a začínáme antigenními testy, protože je to nejjednodušší. To není zas tak úplně jednoduché a my nechceme rozjíždět v tomto okamžiku, třeba tento týden, systém, který by nefungoval. Takže předpokládejme, že bez antigenních testů se neobejdeme, budou a budou trvale. Určitě musíme hledat ty, které jsou nejkvalitnější, to je samozřejmě jasné, ale na druhou stranu budeme velmi přemýšlet i o PCR testech - jsou přesnější, jsou komfortnější pro děti, ale je to složitější. Mezi námi, tedy PCR test za 59 korun jsem zatím neviděl. Dovedu si představit, že tak může být drahá odběrová souprava, ale to, co probíhá v laboratoři, je v řádu stovek korun, pokud člověk má opravdu tu metodu extrémně levnou, ale někdy se to blíží i tisícovce. Ale počítejte do toho i tu logistiku a všechno ostatní, co je s tím spojeno. Co se závěrečnými ročníky, kdy bude obnovení praxe ve školách, co s praktickými maturitami? Informace z hlediska vývoje epidemiologické situace. Také trošku chodím do školských zařízení, abych se podíval, jestli PCR testy fungují, jaké dělají těm dětem obtíže.